Ve vlastní městě, ve vlastní zemi jsme v defenzivě a bojíme se vůbec se pohybovat! Já si vzpomínám, pravda, bylo to velice dávno, když jsem do roku 1989 - a chraň bůh, abych ten režim opěvoval, to ani náhodou, ale stalo se mi, že jsem třeba v létě usnul na lavičce, že, a ráno se proberete a prostě máte u sebe i peněženku i věci a pokračujete dále. Zkuste to dnes! A stalo se standardem, že ve vlastním městě, ve vlastní zemi v podstatě se permanentně bojíme o svoji bezpečnost. Znovu zdůrazňuji, že to, že se stát nedokáže razantně vyrovnat se zloději, přeci nemůžou odnášet slušní lidé! Už to odnášejí dost kvůli těm zlodějům! Dalším krokem, který je také určitým systémovým řešením, je práce. Kdo si hraje, nezlobí, to známe od našich dětí. Kdo pracuje, má méně času i motivace krást. Ale stále tady i po roce čekám a my v Úsvitu čekáme, kdy konečně vláda předloží ucelenou koncepci podpory vytváření pracovních míst. Investice? To tady návrhy byly, ale už byly zamítnuty, že jo. Takže já říkám, pojďme samozřejmě s tou chudobou taky zabojovat! Ať se konečně odrazíme trošku systémově. Já vládu znova vyzývám: Předložte ji, už máte nejvyšší čas! Já opravdu jsem odpovědný svým vlastním voličům, takže...
Pana poslance Okamuru prosím, aby oslovoval paní poslankyni mým prostřednictvím.
Dodržujte prosím zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, který nám dává, každému poslanci, jasná práva. Ale prosím, nepřehánějme to.
Že by bylo zabezpečeno stravování ze strany poskytovatele. Bohužel naše pozměňovací návrhy, jak už jsem řekla, přijaty nebyly. Tím podle našeho názoru dochází k tomu, že zájem dítěte je upozaďován a stejně tak i rovnost dětí v přístupu ke vzdělávání, na tu startovací čáru pro celoživotní vzdělávání. Takže klub KSČM zákon o péči v dětské skupině, jak tu senátní verzi, tak tu verzi Poslanecké sněmovny podporovat nebude.
Děkuji paní poslankyni Semelové. Další řádně přihlášenou je paní poslankyně Bebarová. Děkuji paní poslankyni Bebarové. S faktickou poznámkou nejprve paní poslankyně Putnová, po ní paní poslankyně Nohavová s řádnou přihláškou.
Doufám, že už dnes naposledy k tomuto tématu. A je škoda, že nás ministři, kteří všichni jsou z jedné strany, nedokázali seznámit s návrhem, který by byl mnohem jednodušší pro naše rozhodování. Já sama za sebe se přikláním ke sněmovní verzi, protože jsem přesvědčená, že cesta je řešitelná. Pokud nebudou ona spolupracovat, nepodaří se vytvořit zákon, který by mohl být perspektivní do budoucnosti.
Děkuji paní poslankyni Putnové za její faktickou poznámku. Nyní řádně přihlášená paní poslankyně Nohavová.
Dobrý večer, vážené kolegyně, vážení kolegové. Zákon o dětských skupinách nám Senát vrací s pozměňovacími návrhy. Náš právní řád je dle názory většiny odborníků přebujelý. My se snažíme zákonem upravit vše, i to, co vůbec nepotřebujeme. A zákon o dětských skupinách je toho zářným příkladem. V současnosti lesní školky i hlídání dětí na sousedském principu prostě existují. Fungují bez zákona, lépe řečeno fungují na základě obecně právních předpisů. Proto znovu opakuji, že zákon o dětských skupinách je nadbytečný. Dětské skupiny mohou stejně jako dnes existovat po dobu potřebnosti, samozřejmě bez vydání nového zákona. Protlačování zákona vládní koalicí za každou cenu je varující. A všichni víme, jak v českých podmínkách fungují minimální standardy. Opět upozorňuji na nebezpečí převodu mateřských škol na dětské skupiny. I sebeosvícenější starosta při nedostatku finančních prostředků bude často volit tu levnější alternativu, to je dětská skupina. Co asi zvolí starosta, pokud bude stát před nutností modernizace končícího stravovacího provozu nebo při nedostatku kvalifikovaných učitelek? A již dnes máme signály, kdy se čeká na tento zákon, aby mohla být mateřská škola ve znění zákona o dětské skupině na dětskou skupinu převedena. Zákon o dětské skupině i jeho úpravy Senátu odmítám.
Děkuji paní poslankyni Nohavové.
Děkuji, pane předsedající. Pocházím z regionu, který má extrémní problémy, jak řeknu, s nedostatkem mateřských škol či míst v mateřských školách, v základních školách, tak zase obráceně, kde naopak základní školy jsou a jsou poloprázdné. Ale stalo se z toho jakési Jáchyme, hoď ho do stroje, protože tahle jednoduchá myšlenka dopadla několika ministerstvům na stůl a ta z toho okamžitě vymyslela, co všechno by bylo potřeba pro to, aby někdo splňoval takovéto podmínky.
Poprosím Úsvit přímé demokracie, aby svoji stranickou schůzi přesunul do předsálí, další poslance z jiných poslaneckých klubů, aby se ztišili. Děkuji. Prosím, pane poslanče. Nyní se hlásí o slovo paní senátorka Gajdůšková. Prosím, paní senátorko, máte slovo.
Paní poslankyně, páni poslanci, nechci prodlužovat tuto debatu, ale v podstatě jsem k ní byla vyzvána, takže musím reagovat.
Zahajuji hlasování o tomto usnesení. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Konstatuji, že jsme návrh zákona přijali a končím čtení tohoto zákona. Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Vítám mezi námi pana senátora Petra Víchu. Poprosím pana senátora Víchu. Omlouvám se, pane senátore. Ostatní prosím, vyslechněme pana senátora.
Vážený pane předsedající, vážená vládo, milé poslankyně, vážení poslanci, je pro mne velkou ctí, že mohu vystoupit v Poslanecké sněmovně. Však vy sami nejlépe víte, jak je těžké se sem dostat. Doba je pokročilá, přesto nemohu být úplně stručný, protože zákon o odpadech je poměrně důležitou problematikou. Ani v samotném Senátu tato novela nezískala většinovou podporu. Ten postup byl shledán příliš drastickým a do Sněmovny jsme poslali pouze návrh na to, aby krajské úřady již při prvním zjištění porušení předpisů mohly zrušit oprávnění vydané sběrně. Tento zákon byl postoupen Poslanecké sněmovně. Poslanecká sněmovna k němu přidala mnohem důležitější věci a sluší se to připomenout. A takto, v tomto znění, to bylo postoupeno Senátu. Rád bych zde uvedl, že Senát přesto, že probíhala poměrně bouřlivá diskuse o těchto věcech - proč ne 2023, proč 2024, proč ne 2025, zda není nutné stanovit, jaký odpad se nebude po tomto datu ukládat na skládku, protože přece i odpad, který projde případně spalovnou, tak bude muset být někde uložen. Možná namítnete, proč takto řešit tu záležitost, proč nefungují kontroly. Takže já řeknu, jakým způsobem kontroly dneska fungují. Máme Českou obchodní inspekci, která za rok provede zhruba 350 kontrol, to je jedna kontrola denně v rámci celé České republiky. Česká inspekce životního prostředí provede za rok zhruba stejný počet kontrol. To je jedna kontrola denně v rámci celé České republiky. Krajské úřady vydávají oprávnění, ale ty nekontrolují v podstatě vůbec nic. Živnostenské úřady mohou zkontrolovat, jestli je označena provozovna. Jaká druhá námitka může zaznít? Takto to není řešeno v žádné zemi Evropské unie. V mnoha vyspělých zemích, například Belgie, Rakousko, vůbec nikdo nepřemýšlí o tom, že by kovy, stejně jako jiné odpady, nebyly odevzdávány do sběrných dvorů obcí. Může zaznít, že ten návrh je protiústavní. Protiústavní tedy tento postup není. Já jsem rád, že se ho samozřejmě zbavím. Děkuji za to, ještě za to platím. Teď ukládáme povinnost ukládat biologicky rozložitelný odpad obcím. Dneska lidé dávají do kontejnerů plasty. Víte, kolik se platí za plasty? Je to dvakrát víc než za železo, ale je trošku lehčí, objemnější. Nikdo nenamítá, že to odevzdává zdarma. Poznámka číslo jedna. Oni nás právě slušní lidé o to žádají, abychom to řešili, protože ono jim už nic na těch zahrádkách také brzy nezůstane, protože oni jim to všechno vezmou. Druhá věc. Ale dobře - jestli nám to Evropská unie nařizuje, tak tedy to tam bylo zakomponováno. Sběrny, ty budou postiženy a přijdou o deset tisíc zaměstnanců, tady zaznělo. Víte, já jsem očekával, že sběrny naopak s jásotem podpoří tento návrh. A ten jim přece do posledního kilogramu zůstane. Vždyť jim porostou zisky! Proč oni nejásají? Garantuji vám, že obce by byly přešťastné, kdyby nemusely nic takového tady předkládat, kdyby nemusely vůbec nic takového řešit. Není možné šetřit pár milionů korun na lidech, kteří by posílili kontroly, když nám vznikají miliardové škody! Kdyby ty škody nevznikaly, vůbec bychom tady nebyli a nepředkládali bychom takovýto návrh. Pan poslanec Korte říkal, že je tady omezeno právo nakládat si se svým plotem, se svým kovem dle libosti. Každý si může ten plot uložit na půdě, do sklepa, může si s ním dělat co chce. Nikdo tady nikoho na právech neomezuje. Tak to věřím, že tudy cesta nevede.
Teď mám žádost o přednostní vystoupení pana předsedy Kalouska, tak mu dám slovo.
Já nemohu nemít dvě poznámky k vystoupení pana senátora Víchy. Vy jste to udělal, pane senátore, a já vás moc prosím, abyste to už nikdy nedělal, protože jste tady host a hosté se obvykle nechovávají na návštěvách pejorativně a drze, a pokud ano, jsou vyprovázeni s příslušnou výslužkou. Poznámka číslo dvě k tomu, jak občané po nás vyžadují to řešení. Oni to samozřejmě podporují, protože mají svých starostí dost, než aby se zamysleli nad hloubkou toho problému. Ve finále ovšem pak občané zjistí, že to vůbec nevyřešilo jejich problémy, že ten problém trvá, akorát si na tom vydělalo několik šíbrů. A dál potom klesá důvěra v demokratické instituce a v politiky, kteří jim slibovali, že přece oni to řešení mají.
K přijetí následujícího usnesení jest zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců. Kdo je proti tomuto zákonu? Kdo je proti tomuto návrhu?
A upřímně řečeno i to, že tady stojíme po deváté hodině! Takže to tady teď nesvádějte na nás. To, co by nebylo na kameře, bylo by prostě nelegální. Tak hnutí Úsvit nemůže podpořit senátní verzi zákona. A znovu říkám, není to, že by Úsvit nechtěl něco řešit. A tady by to myslím mohlo být úplně perfektní.
Já děkuji panu poslanci Okamurovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Já jsem nepostřehl dvě faktické poznámky mezi vámi. Moc se omlouvám, pane předsedo. Děkuji.
Já jsem si v praxi vyzkoušel u nás na Mostecku, jak fungují kontroly. Že nefungují. Vyzkoušel jsem si to jako policista. Protože si myslím, že v určitých regionech už jiné řešení nevidím. Nedávejte si žádný, oni vám je ukradnou. Z toho důvodu já podpořím tento návrh. Vím, že je tvrdý, ale fakt jiné řešení nevidím.
Nyní s faktickou poznámkou ještě pan poslanec Kučera, po něm s faktickou poznámkou pan poslanec Holík. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Já tedy žádné prášky neberu , čímž zdravím i prostřednictvím pana předsedajícího pana kolegu Okamuru s podobným postižením. Do té sběrny skutečně on sám, pokud nemá živnostenský list, je odnést nemůže.
Děkuji panu poslanci Kučerovi. Teď s faktickou poznámkou pan poslanec Birke, po něm pan poslanec Holík, po něm pan poslanec Pilný s faktickými poznámkami.
Ona to zas taková legrace není. A vy mi věřte, že není žádná obrana, jak tomu zabránit. Pojďte to někdy zkusit. Pojďte to někdy zkusit a neříkejte prosím laciné proslovy typu: Větší kontrola! Videokamery! To je populismus, nic jiného.
Připraví se pan poslanec Kolovratník, který je zatím posledním přihlášeným do obecné rozpravy.
Děkuji za slovo. Myslím, že tady padlo o něm poměrně dost slov, o tom, že senátní návrh klub TOP 09 nepodpoří, jsme již také mluvili. Já chci říct, že on také žádný zákon ještě nepředložil. Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych opětovně odmítnout způsob, jakým projednáváme tak důležitou novelu zákona o odpadech, která naprosto zásadním způsobem ovlivní život našich občanů i obecních samospráv. Dovolte mi připomenout, o čem dnes budeme opětovně hlasovat. Chci upozornit, že zákaz skládkování spalitelných odpadů není v evropských směrnicích. Takový zákon dnes budeme schvalovat. Proč schvalujeme tedy zákon, který od nás Evropská unie nevyžaduje?
Stát se takový případ ve Spojených státech, tak si myslím, že ten člověk z toho Chotěbuze by byl osvobozen. U nás tento člověk byl potrestán. To znamená, opravdu dejme na tu misku vah otázku svobody jednotlivce a práva toho jednotlivce na ochranu osoby i majetku. Pan senátor Vícha je z mého regionu a reprezentuje skupinu lidí, respektive samosprávy, které už nemohou najít jiné východisko. Poslední věta.
Chci vás poprosit, abyste opravdu vzali do ruky zdravý rozum. Já tvrdím a jsem přesvědčen, že ten tvrdý zákaz nic nevyřeší. Já jsem přesvědčen, že to raději někde nechají být. Možná to, co tady nezaznělo - jednoznačně podporuji našeho pana ministra Richarda Brabce. Je to skutečně jednoduché jako facka. Tak vás chci poprosit, nebuďme v tuto chvíli tak brutálně přísní, jak navrhl pan ministr životního prostředí. Zkusme ten první krok, zkusme to pouze elektronicky, pojďme to vyzkoušet, a teprve pokud to nebude fungovat, tak až potom přistupme k tomu tvrdšímu kroku, tak jak ho navrhuje Senát.
Při těchto krádežích se ničí hmotný majetek, ze kterého se pro nicotný zisk dělá šrot, a způsobují se tak nenahraditelné škody. Velká část krádeží se týká obcí a měst. Obce pak musejí vynakládat zcela zbytečné finanční prostředky, které by mohly investovat daleko smysluplněji. Při krádeži některých částí obecního mobiliáře je také potenciálně ohrožena bezpečnost obyvatel a v neposlední řadě při neodborné demontáži elektrozařízení může docházet i k poškozování životního prostředí. Z praxe je ovšem více než zřejmé, že tato stávající právní úprava je velice nedostatečná z hlediska ochrany proti krádežím a poškozování především kovových předmětů. Předložená senátní verze novely zákona o odpadech je jednoduchá a stručná. Klade si dva základní cíle. Za druhé omezení množství nezdaněných či nepřiznaných finančních prostředků v oblasti nakládání s kovovým odpadem. Z těchto důvodů podporuji senátní verzi novely zákona a žádám i ostatní kolegy o její podporu.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, přeji vám pěkný večer. Ligmet, akciová společnost, je firma, která vykupuje odpad od firem, u kterých vzniká tento odpad při výrobě, a ten dále zpracovává a lifruje do železáren, sléváren. Objem kovů, které přicházejí od fyzických osob, ale také třeba spolků, dobrovolných hasičů či obcí, z železných nedělí je zanedbatelný v řádu jednotek procent celkové produkce. Jako takový říkám, že nesouhlasím absolutně s ničím, co tady řekl pan senátor, odůvodňuje svůj návrh. Ten návrh senátní pokládám za nesystémový, diskriminační, potenciálně korupční a legislativně vadný. Ale kovy se přece nerozmnožují pučením, ale někomu patří. Policie nekontroluje, neměří, nesankcionuje, poněvadž sedí v kancelářích a čučí do monitorů. I navrhneme zákon - zakážeme provoz motorových vozidel. A problém je vyřešen, protože je jen velmi málo pravděpodobné, že při střetu volských potahů dojde ke ztrátám na lidských životech, nanejvýš na těch volských. Jestliže nemohu nakládat dle svého se svým majetkem, když si budu opravovat plot a nemohu sebrat staré pletivo a jít ho prodat do sběrny, abych si snížil náklady, nemohu nakládat se svým majetkem, musím ho dobrovolně odevzdat státu či obci, je to zestátnění a je to neústavní. Tím vzroste pouze apetit, že budou muset o to více sbírat ty pučící kovy.
Použili jsme to jako tzv. nosič, to znamená, zůstal de facto název. To mi na tom fakt vadí.
Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Nyní tu mám tři faktické poznámky. Nejprve pan poslanec Birke, po něm pan poslanec Opálka, po něm pan poslanec Herman.
Mluvím za sebe. A máme stejný problém.